Takhle je zabetonován služební zákon a udělali jsme si to tady sami. Musíme si vybrat - buď jedno, nebo druhé. Já pro ten rozpočet neskáču radostí.
Poprosím s faktickou poznámkou pana poslance Ferjenčíka.
Já s tím souhlasím, ale bohužel právě ten navržený rozpočet tímhle směrem nejde.
Já děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi a s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura.
Mistrná politická práce, vyhnul se těm konkrétním dotazům, pochválil se, klobouk dolů. Ale pane ministře, když neříkáte pravdu, tak vám budu říkat, abyste mluvil pravdu. Původní návrh služebního zákona přišel z řad koaličních. My jsme ho po nějaké brzdě o něco vylepšili. My jsme navrhovali otevření veřejné služby lidem zvenku a většinu jsme pro to nenašli. Já přiznávám, že většina vašeho klubu byla s námi, ale neříkejte, že my jsme to nepodpořili. Byly to naše pozměňovací návrhy. Nenašli jsme většinu. Za druhé. Tak jenom abychom věděli, co je vlastně pravda. Já tedy úplně nevím, ale možná nám to bývalý rektor... To je možné, ale takhle bych to posuzovat skutečně nechtěl. A já tomu říkám, že to je pohled z Prahy a ne pohled z našeho regionu. A to se omlouvám, my jsme trošku citliví v našem regionu bez ohledu na to politické tričko. Já to tak spíš chápu, že nám to ty ostatní regiony závidí. Tomu já docela rozumím.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, ostravský počítač není zastaralý.
Děkuji panu poslanci Vondrákovi a další faktická poznámka pan ministr Pilný.
Ale je to passé, je to zbytečné, ten služební zákon je mizerný. Myslím si, že nemá smysl asi... Když tak si to můžeme říct potom offline. I Izraelci jezdí počítat do Spojených států. Ale je to názor můj jako člověka, který vlastně většinu své kariéry strávil v oblasti informačních technologií.
Nemáme. Takže s přednostním právem pan předseda Filip.
A to je to, co budou předkládat Starostové a nezávislí, a to je, proč ale v této první fázi nemůžeme podpořit návrh státního rozpočtu, jak je předložen.
Nebudu opakovat výhrady svých předřečníků. Ale už jsme po volbách. A musím říct, že pokud jste to myslel vážně, tak v tom návrhu rozpočtu to fakt není poznat. A jsem přesvědčen, že jste schopen ukázat desítky miliard, které by mohly jít do infrastruktury, protože reálné už není změnit základní parametry rozpočtu, bohužel. Ale tam přece prostor je. Přece mi, pane ministře, nebudete s vážnou tváří tvrdit, že na výdajové stránce se nedá ušetřit. To je takový jednoduchý argument. Tak to prostě není. Výdaje se mají zvýšit podle našeho názoru na obranu, na bezpečnost, na vzdělávání. A kde se mají snížit, tak jsou to dotace a provozní výdaje. Nám všem by to pomohlo. Možná by to pomohlo i tomu, aby takové návrhy prošly. Říká: Velká chyba, nezměnila se metodika rozpočtu. Tak dejme tomu, že s tím souhlasím. Vaše hnutí. Proč jste nezměnili metodiku rozpočtu? No možná vám to nedovolili socialisté a lidovci, to já nevím. Ale ani jste se nepokusili. To já myslím, že si rozumíme, že na tom státotvorného nic není. Ale jsme si vědomi reality. Už o tom byla řeč a já to nebudu opakovat. Ale než si vezmu úvěr, tak si musím být jistý, že zejména běžné výdaje jsou jenom tak vysoké, jak skutečně ten stát potřebuje. A to v tomto návrhu rozpočtu není. A poslední konkrétní dotaz na pana ministra, a nepotřebuji odpověď ani dneska, ale příště, anebo i dneska, nechám to na vás, pane ministře. Kolik máme národních dotačních titulů? Možná vám poradí paní ministryně. Kolik se tím živí úředníků na všech úrovních? Je to vlastně nový regulérní průmysl, který bychom ale podporovat neměli. Ten dotaz je, pane ministře, kolik je dotačních titulů, kolik je tam suma a kolik bychom z toho mohli hned ušetřit, kdybychom ty dotační tituly zrušili, protože jsou v zásadě nespravedlivé. Která obec nepotřebuje kanalizaci, opravit hasičárnu, sokolovnu, tělocvičnu, mateřskou školu, základní školu? Nás by to skutečně zajímalo. A protože jsme realisté, tak nenavrhujeme, že bychom ze dne na den zrušili všechny a ušetřili celou částku.
Budeme tedy pokračovat v bodě 2, novela zákona o léčivech. Takže prosím, abyste se znovu přihlásili. Dále zde mám omluvenku od poslankyně Moniky Jarošové od 19 hodin z pracovních důvodů. Obecnou rozpravu jsme již ukončili a nyní nás čekají závěrečná slova. Nebude mít závěrečné slovo. V tom případě návrhy na zamítnutí nebo vrácení nebyly, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Pan ministr Chvojka se hlásí s přednostním slovem. Takže organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? S přednostním právem pan předseda Faltýnek.
Já mám pocit, že pan ministr Chvojka tu rozpravu otevřel tím, že vystoupil.
Já se taky domnívám, že rozprava je otevřena.
Děkuji.
Teď má přednostní právo pan kolega Michálek.
Jestli by mohl někdo třeba z hnutí ANO vystoupit s tím, jak se k tomu postavili. Pokud budeme znát odpověď na tuto otázku, tak myslím, že podle toho se můžeme zachovat i v těch následujících hlasováních, která jsou procesní povahy.
Teď poprosím, s přednostním právem pan ministr.
Takže v této chvíli, zítra ráno bude na výboru pan ředitel Blahuta. Já nechci vykládat zákon, k tomu nejsem zplnomocněn. Nicméně prostě a jednoduše znovu opakuji, sankce je nula, a to je sankce, až 2 miliony.
Děkuji. Nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Dovolte jenom stručnou reakci na pana ministra. Ale když tady s takovou jistotou říká: uvědomte si, že nula až dva miliony, a teď to bude záležet na tom SÚKLu, tak jsem se fakt vyděsil.
Jsou ohroženy taky ambulantní služby, například poradny, poradny pro oběti domácího násilí, poradny pro osoby závislé a taky občanské poradny, které vlastně řeší dluhové problémy osob, kterých opravdu v naší republice je nemálo.
Děkuji paní poslankyni Golasowské a dalšího do řádné rozpravy poprosím pana poslance Skopečka.
Okomentuji nějaké největší, nejpalčivější problémy, které v tom rozpočtu vidím. Od té doby se makroekonomická data ještě vylepšila. Co ještě stojí určitě za zmínku, a už to tady zaznělo, je výše daňové kvóty. Nic takového nepřichází. Čili roste přerozdělování tohoto státu, roste ambice vytahat z kapes daňových poplatníků více peněz a to určitě není něco, s čím bychom souhlasili, a je potřeba si to tady říci nahlas vedle těch technicistních údajů o státním rozpočtu, že prostě přerozdělování roste a tato vláda, tento ministr, tento premiér mají ambici vytahat z kapes daňových poplatníků více peněz. Mandatorní výdaje, to je evergreen při schvalování každého rozpočtu. Rozpočet, jak ten schodek, tak ten rostoucí podíl mandatorních výdajů, říká jednu věc. Určitě stojí za zmínku i fakt toho, že klesají kapitálové výdaje. Když se podíváte na ten rozpočet, tak místo kapitálových výdajů rostou výdaje provozního charakteru, roste počet státních zaměstnanců. A já tedy nemám pocit, že by občané České republiky v tomto viděli nějaký pozitivum.
Životní prostředí. Další prostředky jsou rozpočtovány v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu obnovitelných zdrojů energie. Obce a kraje. Předložený návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018 je výsledkem shody koaličních partnerů končící vlády. Na závěr svého vystoupení bych chtěl požádat vás, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, o podporu vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018 a schválení základních údajů návrhu tohoto zákona v prvním čtení.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, jak už tady bylo řečeno, tímto návrhem státního rozpočtu se zabýval rozpočtový výbor na svém jednání 30. listopadu. Já tedy nebudu opakovat ta základní čísla. Rozpočtový výbor: Kancelář prezidenta republiky Poslanecká sněmovna Parlamentu Výbor pro evropské záležitosti:
Pokládám tedy za fér dát alespoň jeden návod k té efektivní práci a ten spočívá v následujícím dotazu, který se právě týká onoho tolik diskutovaného počtu státních zaměstnanců. Kolik těch tabulkových systemizovaných míst z těch 22 574 je skutečně fyzicky obsazeno a kolik jich je prázdných, byť rezorty mzdové prostředky na ně rozpočtované spotřebovávají? Ministerstvo financí odpovídá za systemizaci - takže přestože velká část z těch 22 574 míst není obsazena, přesto vláda chce v příštím roce po Poslanecké sněmovně peníze na dalších 8 503 zaměstnanců! Kolik jich bude obsazeno? Ale na ta prázdná místa budou správci kapitol čerpat mzdové prostředky a budou je utrácet. Kolegové, Poslanecká sněmovna uvolňuje vládě tyhle peníze. Opravdu jí chcete uvolnit peníze na místa, která nejsou fyzicky obsazena? Pane ministře, jste odpovědný za systemizaci. Tak to utratí, dají to někomu jinému. To je naše pozice, to je naše ústavní odpovědnost.
S faktickou poznámkou pan ministr Pilný.
Já neříkám, že to je dobrá praxe, ale prostě to tak je. Ale zodpovědný ministr financí nemůže do státního rozpočtu zařazovat spekulace, které vyžadují změnu chování a které také spekulují o tom, jak se bude případně vyvíjet trh práce.
Děkuji. S další faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.
Vy jste před chviličkou řekl, že tady je nějaká rezerva. Tady prostě nemůže být rezerva. Tady vám Poslanecká sněmovna ty peníze dát nemůže. Anebo může, potom Poslanecká sněmovna rezignuje na to, že chce hlídat zákon o rozpočtových pravidlech a chce exekutivu hlídat v jejím šetrném postupu.
S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Kovářová. Ne, takže protože ji tu nevidím, tak pan poslanec Luzar. Máte slovo, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych připomněl možná ještě jedny rezervy. Ony existují ještě státní hmotné rezervy, které tento stát má, aby fungoval v době krize a v době různých rizik. Jsem zvědav, jak mi to bude v hospodářském výboru vysvětleno. Já bych tady řekl, že on si možná někdy trošku naběhne na to okopávání, a jenom mu připomenu jeho slova, kdy tady hovořil k tomu, že "já jsem s tím projednáváním nesouhlasil, proto jsem odešel, oni to odhlasovali a já to jenom musím plnit". To od ministra české vlády nepovažuji za správný postup.
Tak už něco řekl Václav Klaus. My si to tedy nemyslíme. A pokud chce ať už odcházející, nebo budoucí ministr... Za prvé, ty sankce neukládá Ministerstvo zdravotnictví. SÚKL, přesně tak. Tak neříkejte - a ten SÚKL, kdo bude řídit ředitele SÚKLu? Tak já tedy nemyslím, že to je úplně dobře. A není to o žádné libovůli žádného úředníka, žádného ministra, žádného ředitele SÚKLu. Pokud ta slova myslíte vážně, rok nebo dva, tak to vtělme přímo do toho zákona, ať má někdo jistotu, ať to není o tom, jestli někomu věří nebo nevěří. Já jsem tady zažil, a mnozí z vás, pokuty za kontrolní hlášení. Pak tady přišel ministr a říká: Dobře, uznáváme, pochybili jsme. Uvidíme, jestli to myslíte vážně, nebo si jen tak hrajete a někoho chlácholíte. A pro mě je to jednoduché. Já nejsem ten, který se bojí, že hned druhý den, 16. února, z Bruselu přijde pokuta za to, že jsme nějakou pitomou transpozici neudělali. Schvalte, nebo bude pokuta! Reálně nám to nikdy nehrozilo, možná jenom teoreticky. ANO a sociální demokraté se rozhodli, že nevyslyší volání lékařů, kterým to vadí. Já to respektuji. Ten budeme projednávat dříve. Dneska jsme ještě mohli. A díky vašemu rozhodnutí to už prostě nepůjde.
Já děkuji. Mám tady omluvenku od Radima Fialy a Tomia Okamury z dnešního jednání z pracovních důvodů.
Tam byla hygienická služba, která v podstatě už z existence té normy měla okamžitě možnost pokutovat provozovatele hospod v případě, že se nepřizpůsobili. To je jedna věc. Druhá věc. Ono už se ozvalo několik lidí, kteří prostě řekli, že ten zákon budou bojkotovat. Oni prostě řekli, že ho budou bojkotovat. Ozvalo se z řad lékařů. Je to v mediálním prostoru. Možná jsem si to vyložil špatně. Tam si myslím, že je to v pořádku a že jaksi není důvod. A když ta sankce by měla být, tak ať je nulová. No tak bude bojkotovat zákon. A já jenom podotýkám, že to, co tady slyším... Proč ten pozměňovák chcete dát teď? Upřímně řečeno, od ledna se to, co se to ví, to se ví tři roky. Od ledna se to ví, od května se připojují ve velkém. Víte, já se omlouvám, ale jako ministr zdravotnictví jsem v podstatě snad do října nezaznamenal ani jeden legislativní návrh. Teď se s tím roztrhl pytel. Je to tady, je to v Senátu. Tak proč? Já se omlouvám, ale v tuhle chvíli, kdy už do toho vážně spousta lidí investovala spoustu času, spoustu energie... Já si myslím, přijďte zítra na ten výbor, bude tam pan ředitel Blahuta, spoustu věcí, které tady slyším, které jsou z mediálního prostoru, on je schopen vyvrátit na faktech. Možná poučený, ale nejsem lékař. Takže prostě patří to tam, pojďte si to poslechnout.
Pan poslanec Stanjura se hlásí s faktickou.
Já myslím, že otázka si zaslouží odpověď, pane ministře. To není naše chyba. Asi 150 návrhů opozičních spadlo pod stůl. To je první důvod. A druhý důvod a ten je naprosto legitimní. To je celé. Já jsem chtěl vyhovět vašemu přání, ať se rychle ten zákon projedná a schválí. A to je celé. Ale tak to nebylo a tak to nebude. To jsou ti viníci, proč se to neprojednávalo. Ani jednou jste nenavrhl zařazení tohoto bodu pevně v minulém volebním období. Tak si teď nestěžujte, když jste poslední den ve funkci, že vám to takhle rychle neodmávneme.
Projednáváme zásadní zákon pro rok 2018 a prosím, abyste mu věnovali pozornost.